Škoda že k tomu nedošlo. S tím naprosto souhlasím. A jenom možná na margo této věci: bylo by velmi dobře, kdyby na tom spolupracovalo Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem školství, protože my si sice můžeme na zdravotním výboru leccos o tom popovídat, ale je potřeba, aby to bylo propojené právě i s Ministerstvem školství. To jenom na doplnění.
Aha, já jsem nerozuměl vašemu gestu.
Naopak by bylo dobré, kdybychom se nějakým způsobem sladili a opravdu komunikovali tuto myšlenku pozitivně všichni. Tam určitě souhlasím.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mně tahle diskuze připadá trošku jako debata o karenční době. Potenciál zneužití tohoto opatření totiž není nijak ošetřen. Zneužívání ze strany zaměstnanců může vést k vážným problémům v dosud fungujících firmách. Takže ještě jednou, je to sociální inženýrství. Každý pozměňovací návrh to jenom komplikuje a otevírá další cesty pro zneužívání. Nezodpovědní stejně nebudou dodržovat pravidla a doma nebudou. Současně je ten návrh nefér vůči všem, kteří jsou dlouhodobě nemocní s jinými diagnózami.
Návrh nebyl přijat.
Nyní můžeme přejít k doplňkovému usnesení z pera ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které má šest bodů, které budeme hlasovat per partes, a jeden bod, který není číslovaný, který je víceméně takovou deklarací, a ten přečetl pan kolega Výborný jako poslední, takže dám o něm hlasovat po odhlasování těch šesti.
Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby prostřednictvím Ústředního krizového štábu i jednotlivých resortů intenzivně spolupracovala s kraji na zvládnutí pandemie včetně dodávek vakcín a zdravotnického materiálu, finanční a materiální pomoci."
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby bezodkladně činila kroky k navýšení a včasnosti dodávek vakcín proti COVID-19, a to i nad rámec již uzavřených dodávek v rámci objednávky Evropské unie."
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno 105 poslanců, pro 52, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
"Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby bezodkladně projednala návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na postupné uvolňování škol k prezenční výuce při zajištění ochrany učitelů i žáků, a to jak formou neinvazivního testování žáků, tak i přednostního očkování učitelů."
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Děkuji, pane místopředsedo.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Další: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby systematicky přistoupila k rozšíření kapacit testování a trasování, jakož i motivačních a kompenzačních opatření pro obyvatelstvo, a zabezpečila tak co nejrychlejší přechod do stavu, kdy bude trasování kontaktů funkční."
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby nejpozději v úterý 16. února 2021 předložila Poslanecké sněmovně návrh legislativní úpravy pandemického stavu."
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Omlouvám se, prosím.
Děkuji. Nechci zdržovat, takže je prostor pro druhé čtení a případné pozměňovací návrhy.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Já teď nebudu zdržovat a dám prostor předkladatelům pozměňovacích návrhů.
Pane poslanče, prosím, máte slovo. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Ondřeje Polanského a připraví se pan poslanec Jan Chvojka.
Krásný pozdní večer, kolegyně a kolegové. Já se chci přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které teď stručně odůvodním.
Tato země nouzový stav nepochybně potřebuje. Potřebují ho hejtmani a starostové, kteří řeší situaci v krajích a obcích, ale ne v rukou šílence. Proto je potřeba přimět vládu k tomu, aby se reálně posunula, situace se zlepšila a ty lidi jsme zachránili. Bude mnohem lepší, když pandemii bude řešit Ústřední krizový štáb, který ji řešit má spolu s hejtmany, a vláda jim bude poskytovat maximální a účinnou podporu. Myslím si, že je skvělé, že díky kolegům, včetně Olgy Richterové, se podařilo rozhýbat lepší motivaci zůstat doma během karantény. Proč musí Piráti dělat přehled opatření v Rakousku, kde třeba mají povinné respirátory v MHD, pro vládu? Jak to, že vláda nevyplácí krachujícím živnostníkům, kterým zavřela krám, náhrady, aby neumřeli hlady, a naopak je žene do černého podnikání? Proto chceme, aby se vláda chytla za hlavu. Dále mohou být limity návštěvníků obchodu, přísná hygienická pravidla na služby. Ať se klidně zavedou povinné respirátory v MHD a v dálkové dopravě, pokud vláda poskytne příslušnou podporu těm, kteří to potřebují, aby si je mohli dovolit. Zákon umožní i kompenzace i převedení úředníků, kteří obvykle kontrolují hospody nebo EET, do krajských hygienických stanic i nasazení armády. Ještě nějakou dobu musíme vystačit s tím základem, kterým je testování a trasování, a kde to pořád nefunguje tak, jak má. Důvěřujme konvenčním metodám řešení pandemie. Držme se parafráze, že pokud máme nedostatky v trasování, odstraníme tyto nedostatky, ne celý ten systém trasování a boje proti pandemii. Paralelně s tím bude samozřejmě pokračovat očkování seniorů. S vládou se shodujeme určitě v jedné věci. Není to sranda, nezačíná čas mejdanu. Konec nouzového stavu neznamená, že můžeme polevit. Naopak, musí proběhnout racionalizace opatření, aby je vyčerpaní lidé více dodržovali. Já jsem se obrátil dnes odpoledne na všechny ostatní kolegy, předsedy klubů, a jsem rád, že někteří z nich už zde představili i návrhy usnesení, které vycházejí z toho, co jsem doporučoval jako okruhy, ke kterým by se Poslanecké sněmovna měla vyjádřit tak, abychom vyslali jasný signál, že tímto nekončí nouzový stav. Za třetí žádá vládu, aby nejpozději v úterý 16. února 2021, předložila Poslanecké sněmovně návrh legislativní úpravy pandemického stavu. To je ten návrh, který jsme předložili vládě už dříve v paragrafovém znění.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Jeden návrh v pořadí zástupci Komunistické strany, po nich návrh usnesení předložili Piráti - ne, Piráti byli poslední, ale přinesl mi to kolega dřív než pan poslanec Výborný, ale tak, jak se to načítalo, budu brát. Pokud tady máme víc než jeden návrh - což máme, máme návrh pana poslance Juránka - tak bych teoreticky mohla a nemusela dát hlasovat orientačním hlasováním. Všechno bude hlasováno per partes.
Přivolal jsem už před okamžikem poslankyně a poslance do sálu. Samozřejmě se ještě zeptám, jestli má někdo nějaký protinávrh, pokud se týká procedury? Zahajuji hlasování. Nemá smysl, omlouvám se, hlasujeme jenom pro. A budeme hlasovat ten druhý návrh.
Děkuji. V tom případě bych se držela toho, že budeme hlasovat vládní návrh jako první. Orientační hlasování dopadlo plichtou. Takže v tuto chvíli dávám z logiky věci hlasovat o prvním návrhu, který byl prvním návrhem, a to je ten vládní.
Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.
Děkuji.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.
Děkuji. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby na svém nejbližším zasedání projednala a předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a aby předložila novelizaci pandemického plánu České republiky."
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Další návrh je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zdravotnictví, aby stanovil obecné podmínky pro opatření jednotlivých KHS, krajských hygienických stanic, k vyhlášení opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví." Také to je návrh zástupců komunistické strany."
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Pane místopředsedo, v tuto chvíli mohu konstatovat, že jsme vyčerpali všechny body, které jsme měli k hlasování, a to ať už body, které se týkaly návrhů na data nouzového stavu, nebo doplňková usnesení.
Děkuji, paní zpravodajko, a končím projednávání tohoto bodu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové a hlavně vy kolegové, kolegyně z poslaneckého klubu hnutí ANO. Já naprosto respektuji to, že nepodpoříte doprovodné usnesení, kterým se opozice snaží apelovat nebo k něčemu vyzývat vládu. To chápu. To je zcela normální.
S přednostním právem vystoupí pan předseda Ivan Bartoš.
Děkuji za slovo. Já si naopak myslím, že o tom, jak pan premiér dnes hovořil o tom, že je nová doba, kdy nehledě na to, jak dopadne dnešní hlasování, začne spolupracovat napříč stranami a že naše setkání dnes jistě není poslední. Tak je tady ten zmiňovaný pandemický zákon. O něm dnes premiér ráno na jednání prohlásil: To jste měl mít ještě dnes, pane Blatný.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se, že už vlastně jsme měli pokračovat, ale tady je dohoda, prosím, pane předsedo, že budeme ještě...
Já bych jménem klubu TOP 09 požádal o hodinu přestávku na poradu klubu.
Takže bod I v podstatě vypouštíme, protože to je smyslem toho dnešního jednání. V podstatě je to zachováno, jak to tam bylo. To je to doplnění. To znamená, znovu opakuji: ano, dám vám to.
Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR
Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy?
Dostali jsme se na třetí místo v celosvětovém žebříčku mrtvých. A to se na nás teď valí další vlna zmutovaného koronaviru. Vzpomeňme si prosím všichni, jak to začalo. V září se situace nenápadně, ale exponenciálně zhoršovala a čísla byla jednoznačná, 18. září jsme premiérovi psali, že situace je kritická, ať zavede nouzový stav, pokud je to potřeba, aby to stát zvládl. Vláda zavedla nouzový stav až od 5. října, tedy o dlouhých 17 dnů později. To není o tom, že by lidi nebyli disciplinovaní, ale vláda tu důvěru, kterou získala na jaře tím, že jsme skutečně všichni postupovali pospolu a zvládli jsme to, tak ji rozmetala a zkazilo se to. Jeden z klíčových lidí řídících epidemii mi řekl, že problémy řeší pan premiér takto: Pane ministře, prostě to na někoho hoďte, vždyť víte, že takhle to probíhá. Všichni kolem pana premiéra jsou někde mezi soucitem, naštvaností a zděšením. Já jsem dnes slyšel, že dnes prý počet mrtvých není problém, pandemický zákon neví, co je, protože zákony nečte, a nejednali jsme s vámi, protože jsme měli komunisty, vakcínu neřeší ministr zdravotnictví, protože to řeším já, není na opatření, protože v únoru dojdou peníze, když mi to neprodloužíte, tak zabijete lidi. Prostě to předseda vlády řídí jako nezodpovědnou fušeřinu.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Jako druhý bod této schůze by byl tisk 1152, návrh zákona o krizovém řízení. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Znamená to, že schůze bude mít tři body, a jako první budeme tedy... Kdo je proti? Předseda klubu ČSSD se hlásí.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.
Rozumím tomu. Takže vyhovíme žádosti klubu sociální demokracie na pětiminutovou přestávku, než se paní ministryně dostaví.
Takže tady si myslím, že nějaká ideologie je naprosto lichá. Někdo se očkovat nechce, prosím, ať má tu svobodu, ať se neočkuje. Pokud je to silný jedinec a je si jistý, že je zdráv a neonemocní, je to jeho volba. A doufám, že tedy všechno zůstane na svobodě těch, kteří se chtějí očkovat, tak se budou moci očkovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chtěl bych vám říct, že dnešní jednání mě velmi potěšilo. Musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že to, co nás čeká ode dneška až do voleb a ještě po volbách, je právě to jednání, a děkuji všem, kteří jednali. Nemyslím si, že když se začalo opravdu - a beru to jako velice seriózní a první vážné jednání koalice s opozicí, když to bylo skutečně první, tak si nemyslím, že musí zákonitě skončit dobrým výsledkem. Tato záležitost je opravdu taková, abychom si uvědomili, co to vlastně znamená. Já sám za sebe můžu říct, že mně vždycky pomohli. Někdy jsem to musel vysvětlovat na některém ministerstvu déle, na některém kratší dobu, ale pomohli. Ministerstvo vnitra je to hlavní, to znamená všichni hejtmani se budou obracet na ministra vnitra, protože to je ta cesta, takhle je nastavena. A co to bude znamenat dál? Bude to znamenat, že udělají všechno, co je v jejich silách. Prosím vás, nevěřte tomu, že mohou udělat všechno sami.
Chci ale připomenout, že nejde jenom o to, abychom odstranili trestání za nemoc, které tedy zvláště v dobách pandemie pokládám za absolutně nepřijatelné. I když přisvědčuji svému předřečníkovi, že ano, souvisí to vůbec celkově s přístupem k tomu, jak máme zajištěnou v České republice nemocenskou, řekněme i mimo pandemii. To je otázka důstojnosti v nemoci, otázka toho, aby lidé dodržovali opatření, nebáli se hlásit kontakty. Zkrátka tyto věci musí fungovat ruku v ruce. Jsem samozřejmě na tyto naše podniky hrdá, včetně toho, jak přistupují dneska firemní kultury k ochraně a bezpečnosti práce právě v době pandemie. Děkuji jim za to. Nicméně nelžeme si, poslanci a poslankyně, že takto to funguje ve většině našich provozů, firem, směnných provozů, podniků. Není to tak. Bavíme se o tom při každém prodlužování nouzového stavu. Na nás jako na poslance a poslankyně se obracejí lidé, kteří nám popisují, čemu čelí. Byla to reakce na moje předřečníky, kteří právě na takovouto praxi ve fabrikách upozornili. "Situace je ještě horší, a to včetně zastrašování, abychom nechodili na testy. Jen tři až pět dnů doma, než opadnou horečky, a pak hajdy zpátky k pásu či do pokladny supermarketu.
Nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Vystoupí poslankyně Tereza Hyťhová a pak se připraví s přednostním právem předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Tento návrh je naprosto diskriminační. Neříkám, že to pro nikoho motivací být nemůže. Ale na druhou stranu si myslím, že to ani nikoho nezachrání, a už vůbec ne naše živnostníky a podnikatele. Protože na ty se tady úplně zapomíná. Navíc tento návrh je naprosto diskriminační, protože se jedná pouze o lidi v karanténě s covidem. A co ostatní lidé, kteří jsou na nemocenské a mají úplně jinou nemoc, jsou nemocní, takže ti nedostanou nic. Takže tento návrh nepodpoříme a opravdu bych šla spíše cestou toho, jak pomoci tomu, aby se živnostníci mohli postavit na svoje nohy na vlastní riziko.
Děkuji, vážený pane předsedající. To je k debatě. Ale z mého pohledu je potřeba se také bavit o tom, jakým způsobem to řešit v otázce přístupu k zaměstnavatelům. I to je důležité tady otevřít a vláda by na to měla reagovat. To není sranda, to není legrace. Vždyť to byla zkušenost i z první vlny, říkali jsme to.
Živnostníci - myslím, že je shoda, že je potřeba, aby také měli nárok na izolačku.